To jsou předpoklady, které chceme splnit, a s tím jdeme do těch jednání.
Paní poslankyně chce položit doplňující otázku panu ministru Zaorálkovi.
A mluvilo se o tom, jakým způsobem zajistit financování těch 300 miliard, které by se měly takto použít pro rozběh evropské ekonomiky. To je téma, které Českou republiku nesmírně zajímá, protože my jako ekonomika závislá na exportu samozřejmě máme eminentní zájem na tom, aby se celou evropskou ekonomiku podařilo rozhýbat.
Děkuji panu ministrovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat pana ministra Jurečku.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, moje interpelace se týkala poskytování finančních příspěvků na vyhotovení lesních hospodářských plánů a na to, že existuje určitý rozpor mezi tím, jaké podmínky vyžaduje od žadatelů lesní zákon, a jaké podmínky vyžadují úředníci na základě nařízení vlády. Ale vzhledem k tomu, že pan ministr tady není, tak já si tu otázku nechám na příště a dneska tu interpelaci stahuji.
Dobrá, děkuji. A prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou, která bude interpelovat pana ministra Chládka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Mám tři konkrétní dotazy, které jsou směřovány na pana ministra Chládka. V současné době jsou na základních školách vyučovány dva druhy písma. Klasické vázané písmo a nové písmo Comenia Script. Tato písma nejsou stejná a pro malé žáky nejsou ani lehce zaměnitelná. Pro výuku se v Comenia Script vyžaduje souhlas zákonného zástupce dítěte, a pokud tento není dán, je škola povinna zajistit plnohodnotnou výuku v klasickém písmu. Pro výuku se v Comenia Script vyžaduje souhlas zákonného zástupce, ale právě na Evropské škole Brusel III naprosto chybí, neboť téměř polovina rodičů s tímto písmem nesouhlasila. Stejně tak je škola povinna informaci o typu vyučovaného písma umístit do svého vzdělávacího programu. Přecházím k dotazům. Jak je možné, že při zavádění nového typu písma právě na evropských školách, kde se žáci potýkají s mnoha problémy v zahraničí, nejsou dodržována pravidla pro zavádění Comenia Script? Za druhé: Jak je možné, že některé činnosti či dotazy rodičů pocházející ze sekce Evropské školy v Bruselu nebyly zodpovězeny či vyřízeny? Z jakého důvodu nekoná kroky k nápravě Česká školní inspekce? A za třetí: Jak situaci napravíte?
Z toho usuzuji, že právě nevyhovující zázemí je významným faktorem, který negativně ovlivňuje délku soudních řízení. Předem děkuji za zaslanou odpověď.
Děkuji panu poslanci Holečkovi, který již naznačil, že mu odpověď bude poslána písemně. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Toto řešení je určitě pro stát výhodnější a levnější než evidovat propuštěné horníky s tzv. prošlou expozicí na úřadu práce, zvláště když každý nezaměstnaný stojí státní rozpočet minimálně 250 tis. Kč. Ve Francii a Belgii v 50 až- 55 letech a v sousedním Německu horníci odcházejí do důchodu v 55 letech. Je naprosto nezbytné, aby byla přijata změna tohoto vládního nařízení a následně i zákon, který by umožnil odchod do předčasného důchodu nejen horníkům, ale v dalších profesích v těžkém průmyslu. Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, tuto problematiku lze rozdělit na dvě části, tedy především na základě úkolu, který pochází ještě z doby vlády předchozí, a v dohodě s odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu v současné době je ve vnějším připomínkovém řízení. Jsou tam tedy dva návrhy. Připomínkové řízení končí dne 5. listopadu, takže tam uvidíme, jak se k tomu ostatní rezorty vyjadřují, a pak samozřejmě nastane standardní legislativní proces.
Děkuji paní ministryni. Prosím pana poslance, zdali má doplňující otázku.
Vážená paní ministryně, děkuji za vaši odpověď a oceňuji snahu věc řešit. Zástupci OKD tvrdí, že se firma bez nich neobejde.
Děkuji za dotaz.
Děkuji paní ministryni za odpověď.
Publikování výsledků je prostředek, jak informovat odbornou komunitu o tom, že na nějakém problému pracujeme a že jsme k nějakým výsledkům došli. Je jasné, že v humanitních oborech je forma výsledků taková, že je lze plně vyjádřit textem, ale v technických, přírodovědných, ale i medicínských oborech je text pouze ozvěnou výsledku bádání a určitou indikací toho, co se na kterém pracovišti odehrává. Publikace jsou bezesporu velmi důležité pro spolupráci pracovišť, bez nichž dnes není možno dosáhnout žádného pokroku ve většině oborů. Pokud však učiníme z této druhotné informace základ řízení, a financování a odměňování je součást řízení, nebude výsledkem tohoto kroku zvýšení výzkumné produktivity, ale pouze zvýšení počtu publikací. O tom svědčí to, že každým rokem roste počet hodnocených publikací, a stále se proto musí upravovat pravidla pro přidělování prostředků, která jsou na to navázána.
Děkuji panu poslanci Kostřicovi.
Děkuji za slovo. Do dnešního dne, pane ministře, nemám odpověď na uvedené interpelace, které jsem vám přednesl. Slíbené systémové řešení, které jste sliboval v Nemocnici Na Homolce, jste neudělal. Audit slíbený kontrolnímu výboru jste nedodal. Pane ministře, nevidím vůli problém v Nemocnici Na Homolce a jejích dceřiných firmách řešit. Žádám vás o předložení odpovědí a auditu kontrolnímu výboru a žádám vás o lepší spolupráci v této věci.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi, kterému bude odpovězeno písemně.
Vážená paní ministryně, chci se opět vrátit ke kauze českých dětí v Norsku a tentokrát navázat na svoji interpelaci z 25. března letošního roku. Ptala jsem se proto, že ten případ je v mnohém podobný případu odebraných českých dětí a pro evidentně zcela bezradnou českou vládu by mohl být svého druhu návodem, jak postupovat. Odpověděla jste mi tehdy, že tento případ neznáte. Táži se tedy, zda jste se s ním od té doby seznámila a zda jste v postupu indické vlády shledala něco pro nás inspirativního. To je první otázka. Táži se tedy, zda jste s norskou ministryní pro děti, rovné příležitosti a sociální začlenění již jednala a popřípadě zda Ministerstvo práce a sociálních věcí přímo jedná s norskou vládou.
Jestli se inspiroval nakonec ten ÚPMOD tím indickým případem, to já nevím. Doufám, že se nemýlím.
Já jen znovu připomínám, že neustále čtu, že se občané tam musí podrobit jurisdikci toho státu a my zase proti tomu klademe tu informaci, že jsou to státní příslušníci České republiky. O výsledku Evropského soudu pro lidská práva informovaná nejsem, nevím, jestli rodiče.
Paní ministryně chce ještě doplnit odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, přeji krásné odpoledne. Vážená nepřítomná paní ministryně, je obecně známou skutečností a oficiální statistiky Ministerstva spravedlnosti to dokládají, že soudy v Ústí nad Labem, konkrétně krajský soud i okresní soud, patří v hodnocení délky civilního soudního řízení v rámci České republiky k těm úplně nejpomalejším. V problematice soudnictví se rozhodně necítím být odborníkem.
Pane ministře, máte slovo.
Já nejsem toho žádným velkým zastáncem. Zažádal jsem si proto, aby vzdušné síly spočítaly vytíženost těch letadel, kolik letů skutečně probíhá měsíčně, ale i celoročně.
Děkuji panu ministrovi. Bude doplňující otázka pana kolegy Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se omlouvám panu ministrovi, zřejmě čekal opravdu řekněme tu přepravu v rámci mezinárodní spolupráce. Chtěl bych říci jednu věc. Chápu, že byla vypsána veřejná soutěž.
Co se týče akvizice nebo rozšíření našich transportních možností, to skutečně vyplyne, a znovu opakuji, v tom termínu několika málo měsíců, z té analýzy.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Takový hlas mohl být vyhodnocen jako neplatný. Podle mých informací se tak sice ve většině případů nedělo. Tato kauza v každém případě nevrhá dobré světlo na organizaci voleb. Rovněž bych se ráda zeptala na to, zda se v rámci příprav volebního kodexu chystá změna komunálního volebního systému, který je pro občany podle názoru mnohých velmi nepřehledný a jen obtížně srozumitelný. Pokud ano, kterým směrem by se reforma měla ubírat? Děkuji za odpověď.
Vážený pane ministře, po vašem jmenování ministrem financí jste mimo jiné sliboval, že zrychlíte proces rušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Provedl jste řadu personálních změn s tím, že stávající zaměstnanci nepracují dostatečně rychle a efektivně. Opak je však bohužel pravdou.
Kde je ale skutečné hodnocení výsledků? Většina mladších akademiků už chápe právě publikace jako jediný cíl výzkumu a zaměřují se pouze na ně. Moje otázka tedy zní: Počítáte se zásadními změnami v hodnocení výsledků výzkumu, nebo budeme stále počítat popsané stránky a body za ně? Věříte, že současná reformovaná Rada pro výzkum, vývoj a inovaci, složená v podstatě ze stejných osobností, které podporovaly dřívější nesprávná rozhodnutí, je skutečně schopna vyřešit otázky rozvoje v hodnocení výzkumu v České republice? Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci a poprosím pana vicepremiéra o odpověď.
Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně. Co se týká publikací, ty jsou jedním z hodnocených parametrů. Samozřejmě se hodnotí i patenty, hodnotí se i různé technologické postupy a podobně. Protože ta motivace, aby se zvýšila výkonnost české vědy, co se týká impaktovaných časopisů, byla zase přehnaná do určitého extrému, s tím souhlasím, tak i v některých oborech se v podstatě publikační činnost razantně omezila. S tím souvisí i vyškrtnutí některých časopisů z hodnocení. Takže k tomu došlo. Proti tomu některé technické obory třeba protestovaly, že národní některé časopisy jsou vyškrtnuty, protože jim to umožňovalo právě publikací textů získávat další body. Tyto změny právě byly vyvolány tím, že potom se honily články, nikoliv něco jiného. Počítáme tedy s tím, že po té redukci některých časopisů se změní i hodnoty. My se skutečně musíme dostat do toho systému, aby vědecký výkon byl více orientován a abychom dostali skutečně co nejvíce výsledků, které budou aplikovatelné v praxi. Cílem je zachovat určitou kontinuitu, protože nám určitě nejde o to, abychom radikálním způsobem zasáhli do metodiky a rozkývali vlastně celý ten systém, nicméně změny tam určitě jsou. Co se týká rady, tak rada mohla být samozřejmě odvolána celá. Nicméně já považuji hodnocení za určitý tanker, který se musí otáčet pomalu. Nyní je i vlastně na Ministerstvu školství schválena IP metodika. Diskutujeme o možnosti do hodnocení promítnout i určité možnosti jakéhosi kontraktového financování. Takže z tohoto hlediska určitě ke změnám bude docházet. Ale rozhodně neslibuji žádné radikální kroky, které by systém rozkývaly. Nicméně ta orientace na komercionalizaci, na to, jakým způsobem, protože i patenty se dají udělat v určité míře, ale jejich využitelnost nemusí být taková.
Děkuji panu vicepremiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku.
Já jsem použil slovo publikace jako symbol výsledku. Samozřejmě vím, že tam patří knihy a další záležitosti, které jste jmenoval, jako třeba patenty. Nicméně mám pocit, že ten systém přece jenom nějakou změnu chce. Vy jste potvrdil, že ano, a já děkuji za to, že jste v podstatě pregnantně odpověděl na moje dotazy. Mám doplňující otázku v tom smyslu, zda byste mohl říct nebo jmenovat některé země, které jsou, řekněme, srovnatelné nebo rozumné ve vědě a výzkumu - nemyslím teď nějaké rozvojové -, které používají podobný, poměrně podle mě hodně složitý systém hodnocení vědy a výzkumu.
Prosím, pane vicepremiére o doplňující odpověď.
Tak ono asi takhle přímo, že se něco jako kafemlejnek používá, nemá srovnání. Na druhou stranu i náš systém je poměrně unikátní, a to v tom, že zahrnuje nejenom vysoké školy, ale zahrnuje Akademii věd, což je svým způsobem unikátní záležitost. Navíc máme rezortní výzkumáky, které jsou roztříštěny do 11 rezortů. To znamená, nelze to úplně srovnávat. Naopak my se můžeme v některých věcech inspirovat. Takže skutečně pro nás je důležité, aby ten systém nebyl pouze nějak koordinován, ale aby se začal řídit, aby to skutečně mělo nějaký směr. Takže naší snahou bude to kombinovat.
Děkuji za slovo. Já už to dále nebudu rozebírat a doporučuji, aby Sněmovna propustila tento tisk do dalšího čtení a přikázala ho hospodářskému výboru.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Je tady faktická poznámka pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Myslím, že zjištění, že jsme zase o kousek větší, velmi potěší.
Já děkuji. A s faktickou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Ještě jednou se tedy ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 75, přihlášeno 139 přítomných, pro 134, proti nikdo. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vojtěch Filip.
Navíc od té doby samozřejmě proběhly už některé soudní spory. Takže v tomto ohledu jsem přesvědčen, že jsem řekl nad rámec důvodové zprávy to nejpodstatnější, a prosím vás o to, abyste tentokrát zvážili, jakým způsobem se zachováme k tomuto návrhu.
Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a ve výborech bude tento zákon projednáván ve zkrácené lhůtě 30 dní. Děkuji a uzavírám projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k projednávání bodu číslo 13, kterým je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji opět. Cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Dále dochází k upřesnění některých pojmů, k jejich sjednocení s jinými právními předpisy a k provedení legislativně technických úprav. Jako příklad navrhovaných změn lze uvést upřesnění hranice mezi předmětem daně z pozemků a předmětem daně ze staveb a jednotek, kdy se jednoznačně vymezuje okamžik, ve kterém se stavba nebo jednotka stává předmětem daně ze staveb a jednotek.
Proto jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku také doporučuji
Já též děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji kromě pana zpravodaje, který bude načítat zkrácení lhůty, žádnou přihlášku. Tak prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. Navrhuji u tohoto zákona taktéž zkrácení lhůt pro projednání ve výborech na 30 dnů.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto zákonem se bude zabývat rozpočtový výbor. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Konstatuji, že tento bod je projednán. Tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, každý rok je třeba opatřit peněžní prostředky na krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a zatím je nutné, aby možnost vydat za tímto účelem státní dluhopisy stanovil zákon. Ten se vydává každý rok nebo jednou za dva roky.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.
To jsem opravdu neřekl.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Martin Kolovratník.
Ale teď nemohu jinak. Politickou dohodou nás politiků, kteří jsme byli občany České republiky zvoleni a kteří jsme dostali mandát k tomu, ať spravujeme stát. Já se omlouvám za tu upřímnost, ale slova pana poslance Okamury mi zní velmi populisticky.